Nicméně tohleto číslo není možné změnit. Tohle by bylo velmi nekoncepční. A pokud musíme dodržet těch 300 poboček, připadá mi to jako logické řešení, že primátoři a starostové mají možnost komunikovat, jaká z těch poboček bude zrušena, ale ne to, kolik jich bude, protože to bylo dáno. Transformační plán se právě tvoří. A já věřím, že se transformace České pošty povede. A ano, pošty by tady měly zůstat pro občany, kteří té digitalizaci zatím až tak nehoví. Závěrem bych chtěl poděkovat ministrovi Rakušanovi a celé vládě za to, že má odvahu situaci v České poště řešit, protože to tady dosud nebylo úplně normou, ta politická odvaha.
Než tak učiní, načtu jednu omluvu.
Já děkuji za slovo. Určitě z vás budou mít občané velkou radost! Já bych znovu chtěla říct, že my kritizujeme to, jak postupuje ministr vnitra Vít Rakušan. Proč neodtajní analýzu, podle které se ty pobočky vybíraly? Vy moc dobře víte, že ta digitalizace dneska není na takové úrovni, aby se mohly všechny ty pobočky zavřít. Je prostě spousta lidí, kteří využívají Českou poštu, především starší občané, kteří se bojí si zřídit třeba internetové bankovnictví a chtějí na tu poštu přijít a ten důchod si tam vyzvednout. Jestli tedy má být ztráta 4 miliardy, tak to tomu prostě nepomůže, to je fakt. Proč jim to berete? Podle mě by se našel i nějaký podnikatel, který by to chtěl mít.
Protože kdyby to tak nebylo, tak vylezete na to náměstí a vysvětlíte lidem, jak to všechno je, a postavíte se před ně.
Nyní bude následovat faktická poznámka pana poslance Letochy.
Myslím si, že ne. Já už nejsem zastupitelem ve městě Karviná, ale to nevadí. Byl bych velmi rád. Takže tady je to naprosto v souladu s tím, co pan ministr v podstatě říkal. A jinak k tomu ostatnímu bych se musel opakovat v tom projevu a to už bych velice nerad. Ano, je pravda, Česká pošta v tom zahrnuta nebyla, protože v tu chvíli Česká pošta se ještě neřešila.
Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Kasal, připraví se pan poslanec Mašek.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych se rád vaším prostřednictvím vyjádřil k panu poslanci Letochovi. Já jsem ho velmi bedlivě poslouchal a mně se zdálo, že si popletl trochu věci, protože on nám tady říkal, že my bychom měli jako opozice vysvětlovat a my bychom měli přicházet s nápady. A opozice tady není od toho, aby vysvětlovala vaše kroky.
Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 60. schůze Poslanecké sněmovny. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami. Tato schůze byla přerušena před schválením pořadu při vystoupení poslanců s přednostním právem.
Kdo je ještě přihlášen, je pan poslanec Igor Hendrych. Poté pan poslanec Julius Špičák jako poslední přihlášený. Prosím, pane poslanče, vašich pět minut.
Děkuji, paní předsedající. Je vcelku známým faktem, že Česká republika se v této oblasti potýká s několika závažnými problémy. To je jedna část problému. Jenom technicky, byl bych rád, kdyby tento bod byl zařazen jako druhý bod dnešního jednání. Děkuji za pozornost a za případnou podporu.
Ještě přečtu omluvu. Omlouvá se pan ministr Vlastimil Válek do 11.30 hodin z pracovních důvodů. Budeme v pořadí, jak byly předneseny, nyní hlasovat návrhy na změnu pořadu schůze. Kartičky? Všechny odhlašuji. Prosím, přihlaste se všichni svými hlasovacími kartami. Tento návrh přednesl pan předseda Marek Výborný. Zahajuji hlasování. Nejprve budeme hlasovat o tomto návrhu nového bodu. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh schválen nebyl. Dále přednesl pan poslanec Aleš Juchelka návrh na zařazení bodu číslo 69, tisku 234, zákon o státní sociální podpoře po všech pevně zařazených bodech. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Také tento návrh byl zamítnut. Dále pan poslanec Petr Sadovský přednesl návrh nového bodu Elektronické náramky. Zahájila jsem hlasování. Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Dále pan poslanec Andrej Babiš navrhl nový bod Reforma péče o duševní zdraví v České republice. Zahájila jsem hlasování. Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Jako poslední přednesl pan poslanec Igor Hendrych taktéž návrh nového bodu, Snižování počtu odsouzených ve výkonu trestu. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Ani tento návrh nebyl přijat.
Návrh na jmenování členů kontrolní rady Grantové agentury České republiky Prosím, máte slovo.
Ta volba v uvozovkách nebyla úspěšná v tom smyslu, že se nepodařilo obsadit jedno místo, nebo nebyla dokončena, abych byl přesnější. Takže nacházíme se v první volbě ve druhém kole, kde se nekoná rozprava ani žádné hlasování. V tomto případě je to s počtem 77 hlasů z prvního kola paní Jana Geršlová, jsou to členové kontrolní rady Grantové agentury České republiky. A druhou postupující s počtem 61 hlasů je paní Jitka Malečková. Budeme tedy z těchto dvou finalistek vybírat jednu. Rozprava se nekoná a můžeme okamžitě přistoupit k provedení volby.
Také děkuji.
Jestliže tady ministr vnitra říká, že zachrání Českou poštu a že ta Pošta bude moderní poštovní institucí, tak já jsem přesvědčena o tom, že Česká pošta je veřejnou službou pro naše občany. A jestliže tuto veřejnou službu budu občanům vzdalovat a budou muset za ní cestovat, protože to kritérium tři kilometry není v mnoha případech dodrženo, tak jsem přesvědčena o tom, že to v žádném případě moderní poštovní instituce nebude. Tak jestli je tohle moderní poštovní instituce, pro mě to moderní poštovní instituce není. Zároveň tady hovoříte o tom, že připravujete teprve transformační plán a že vám ho připravují externí odborníci. Nevím. Zase stojí mnoho finančních prostředků, ti externí odborníci. Vůbec to na mě nepůsobí věrohodně. Zároveň říkáte, že Česká republika má jednu z největších pobočkových sítí. Ale opět nemluvíte pravdu. Tam už nejsou zaměstnanci České pošty. Pořád jsme se nedozvěděli, za co se utratí těch 8 miliard. Znovu bych chtěla zdůraznit, že tím, že se uzavře těch 300 poboček, tak Česká pošta ušetří 700 milionů korun. Takový je stav. Propustili se všichni řidiči. Takže Česká pošta, když provozovala dopravu, tak se jezdilo za 18 korun za kilometr a nyní se jezdí za 48 korun za kilometr! A to jste dovolil? To jste nezastavil jako ministr vnitra? Proč to nezastavila ta vaše nová skvělá dozorčí rada? Vy říkáte, že pobočky zůstanou na malých obcích. Na Praze 3, která má 75 000 obyvatel, ale ona jich má daleko více, bude ze šesti poboček jedna pobočka? Vy jste nám do současné chvíle, pane ministře, neukázal tu analýzu, podle které jste se rozhodl uzavírat ty pobočky. Proč neodtajníte analýzu? Chtějí to i ti starostové. Včera mi psala paní starostka České Lípy, která chtěla vědět daný ukazatel té ztrátovosti. Řeklo se jí, že je to citlivé číslo, že se to nedozví. Znovu podotýkám, pane ministře, vy jste ministr vnitra, vy máte ve své gesci Českou poštu, a jestliže tady pořád hovoříte o Českém telekomunikačním úřadu, já bych vám jenom chtěla říct, že to je ústřední orgán státní správy. On je regulátorem, ale o tom, jak to bude, rozhoduje vláda, potažmo to tam navrhne ministr vnitra. Neskutečný chaos! Že chcete ty pobočky zavřít 1. července? Že to je za dva měsíce? Starostové nic nevědí. Mění se ty pobočky. Já si to vůbec nedokážu představit, jak to tedy bude vypadat v praxi. Pořád jste nám neodpověděl, co bude s těmi budovami. Nabídnete je městům? Města se bojí, že tam například vzniknou ubytovny. Oni jsou zodpovědní. A co považuju úplně za nejhorší, že vy jste s názvem Starostové a nezávislí a vy jste opravdu ty starosty hodil přes palubu. Je to správné? Není to chaotické? Za dva měsíce? Proč jste to řádně nepřipravil? Proč jste to nejdříve nekomunikoval? To je úplná katastrofa! A necháme tedy tu druhou pobočku, která má 20 schodů, možná 40, a budeme tam teď dělat tu bezbariérovost. Jeden paradox za druhým! Já tam mám DEPO, k tomu tam mám Českou poštu, udělalo se to tam před několika měsíci, lety, je to tam nové, moderní, DEPO tam zůstane, ale Česká pošta se zruší a prostor zůstane prázdný.
Vracíme se do všeobecné rozpravy.
Výsledkem by byl návrat k velkým institucím, snížená možnost participace uživatelů a uživatelek péče na rozhodování o vývoj systému, nedostupná komunitní péče a stále zanedbaná problematika péče o duševní zdraví dětí." Fakt problém. "Vyzýváme proto politiky zodpovědné za fungování systému péče o duševní zdraví, aby se vší zodpovědností zajistili pokračování reformy péče o duševní zdraví. Stojíme si za tím, že vláda České republiky a další veřejné instituce by měly naplňovat své závazky." Tak to je pohoda, ne? Nikdo tady nikdy neudělal vůbec nějakou analýzu těch chorob. A víte, kdo to hlavně řeší a kdo zakládá ty neziskovky? Nebudu říkat to jméno, protože zase dostane nálepku. A víte proč? Protože nejsou peníze. My jsme se snažili, tahle vláda se ani nesnaží. Velká debata, tehdy ještě prezident a Maláčová a tak dále. Nikdo nespočítal tu potřebu. A jak je to náročné! Vrchol drzosti! Ale tenhle stát to nezajímá, to nikdo neřeší. Že by to někdo spočítal a že by řekl... Lidi trpící duševním onemocněním se museli často potýkat s málo dostupnou a fragmentovanou péčí s těžištěm ve velkých, místy poměrně zchátralých nemocnicích bez možnosti podpory ve svém vlastním prostředí, a to v době, kdy četnost duševních chorob stále stoupá. Duševní onemocnění se týká každého pátého z nás, každého pátého! Je už závažným společenským problémem. Ano, to je velký problém. Co se podařilo naší vládě? V rámci zvýšené kvality péče o závažně duševně nemocné pacienty byla zavedena v České republice zcela nová forma péče, takzvaná Centra duševního zdraví, která pan ministr zpochybňuje, protože Babiš! Jde o zdravotně-sociální multidisciplinární tým - to je, v jednom týmu pracuje psychiatr, psycholog, sestra, sociální pracovník a tak dále - který je mobilní a poskytuje intenzivní a komplexní podporu pacientům v jejich přirozeném prostředí.
A teď to prosím berte s nadsázkou. Můžeme se bavit rovnou i o zřízení parlamentní komise, která by pro naše občany a veřejnost zmapovala detailně tu mnoha- a mnohaletou cestu od alespoň nějakého zisku České pošty k hluboké ztrátě. Osobně si nicméně myslím, že to je ztráta času, že se máme zabývat současnými problémy a zákony pro budoucnost. Voliči mají totiž svůj rozum a politickou zodpovědnost jistě přisoudí těm, kdo ji mají nést. Jde o její stabilizaci, modernizaci a transformaci. Zkrátka a dobře, my chceme Českou poštu zachránit.
S přednostním právem vystoupí nyní pan poslanec Ondřej Lochman. Vystřídali jsme se v řízení schůze. Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Vždyť Česká pošta je už od roku 2018 v trvalé hospodářské ztrátě. Vyměnili jsme tedy bezpečný volební výsledek i za to, že zde budeme mít Českou poštu bez udržitelného řešení. Toto již říkal pan ministr Síkela. Jak je vidět, tak ministr vnitra Vít Rakušan jen pokračuje konkrétními kroky k naplňování vize, kterou náš předseda v roce 2019 představil. S kolegy z hnutí tedy chápeme, že Česká pošta nemůže fungovat na principech, které zde fungovaly před 30 lety. Mimochodem banky dneska nabízejí i několik tisíc za to, že si u nich účet založíte. A chtěla bych zde také ujistit, že budeme všechny živnostníky a podnikající fyzické osoby motivovat k tomu, aby využili služeb datových schránek, které mohou plně převést komunikaci se státní správou do digitálu. Je jasné, že mít nejhustší síť poboček v Evropě není udržitelné, podle našeho předsedy dokonce ve světě, jak zaznělo právě v tweetu nebo v Čau lidi v roce 2019 v srpnu. Chápeme, že komunikovat tak citlivé téma je nevděčné, přesto znovu otevřeně přiznávám, že naše hnutí k této transformaci nemělo sílu. Kdyby tento projev byl také dopis, možná by se mohlo připojit: Prosím vás, vyřešte i tu odkládanou penzijní reformu, kterou jsme sice měli v programu, ale nepovedla se dotáhnout. Třeba nakonec vaše Jana.
Děkuji, pane poslanče. To byl poslední přihlášený s přednostním právem. Budeme pokračovat ve všeobecné rozpravě, do které je přihlášen nyní pan poslanec Stržínek, kterého zvu k mikrofonu.
Jednu ve Zlíně a v Rožnově pod Radhoštěm, po dvou v Kroměříži, Uherském Brodě a Uherském Hradišti, ve Vsetíně a ve Valašském Meziříčí potom po třech pobočkách.

Důležitý je pro klienty i prodej kolkových známek.

Velké množství lidí si zde vyzvedává své sociální dávky.

"S přihlédnutím k ekonomické kondici si Česká pošta nemůže dovolit provozovat pobočky, které nejsou zákonem stanoveny jako povinné. Od 1. července 2023 proto trvale a bez možnosti náhrady uzavře 300 pošt. Věříme, že nastavené kapacity budou pro klienty více než dostatečné. Vážený pane starosto, pevně věřím, že přijmete toto vysvětlení s pochopením.
To je prostě trend, který tady je. A tady zaznělo několikrát, pan kolega Metnar říkal, my jsme schválili nějakou analýzu, schválili jsme tady nějaký plán. A tady je potřeba si jasně vydefinovat, a my na tom teď spolupracujeme napříč rezorty, že to fakt není úkol vnitra. A jaké už nebudeme potřebovat. Teď se to děje. A teď říkat - a teď ministr vnitra... že nesou spolupodíl viny na tom, v jakém stavu to je.
Budeme pokračovat s přihláškami s přednostním právem a na řadě je pan předseda Radim Fiala.
Myslím, že to není třeba znovu opakovat. Podle mě Ministerstvo vnitra nezvolilo správné řešení. A protože, jak jsem říkal, považuju to za tupý škrt - tupý škrt bez komunikace s městy a obcemi, bez komunikace s veřejností - tak se pojďme podívat, co na to říká veřejnost. Protože opozici jste tady dneska, pane ministře, jasně slyšeli. Prostě něco zkusíme, a když zjistíme, že to nevyjde, tak o tom budeme dál jednat.